Budeme tady řešit tyto záležitosti, kterými se tady zabýváme. A to jste, vážení poslanci vládní koalice, nepřipustili. Já doufám, že se občané dívají.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Mě tedy nepřesvědčil. Tu druhou chceme podpořit. Důvody těch rozpaků u té první mise jsem tady uvedl. Vy to můžete hodnotit jinak, to já plně respektuji. Nechci se dál dvě hodiny přít o to, kdo má v hodnocení té situace pravdu.
Děkuji.
Poprosím, aby se hladina hluku opravdu snížila. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.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
Nyní poprosím pana poslance Bohuslava Chalupu, který je zpravodajem výboru pro obranu. Prosím, máte slovo.
Výbor pro obranu
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Korteho.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vojenské zpravodajství zajišťuje informace c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky, Pozorný posluchač, kterých je tady asi málo, když tak poslouchám z levé strany to brebentění, by zajisté zaregistroval, že je tam cosi navíc. V každém případě tato dvě slova otevírají možnost, že Vojenské zpravodajství operuje na poli, na kterém operovat nemá, protože má operovat v oblasti obrany. Já si myslím, že to je nejen špatně, ale že to je v podstatě nezákonné.
Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Martin Lank.
Prosím o stažení.
Dále poprosím pana poslance Karla Fiedlera. Já poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili.
Zřejmě to kolegové nepovažují za závažnou věc, ale velmi chybně. Druhá věc je ovšem dlouhodobá strategie a reakce na současnou hrozbu, která si vyžádá jistě nemalé finanční náklady, které ale zkrátka budeme muset vynaložit stůj co stůj. Mezi ministrem financí a jednotlivými rezorty teď probíhá ostrá debata o rozdělení rozpočtu na příští rok. Všichni ministři by pochopitelně věděli, jak utratit peníze ve svých rezortech, ale vůbec není jasné, jak bude příští státní rozpočet připraven reagovat na zhoršenou bezpečnostní situaci státu. Ptám se proto, jak se bude financovat zvýšená ochrana českých hranic, jaké budou rozpočtové nebo zvýšené rozpočtové požadavky policie, zvýšené rozpočtové požadavky armády, tajných služeb a dalších složek zodpovědných za bezpečnost. Jaké rezervy bude mít příští státní rozpočet v případě eskalace krize a dalšího problému. Dámy a pánové, opakujeme to za náš poslanecký klub ještě jednou. Elektronická evidence tržeb a pokladny jsou důležité, ale my se domníváme, že počkají. Imigranti jsou už na hranicích. Já bych ještě chtěl tady krátce říct to, co jsem říkal minulý týden. Není podstatné, zda přijmeme kvóty, nebo nepřijmeme kvóty.
Já vám děkuji, pane poslanče, ale ještě prosím vydržte u řečnického pultíku. Řekl jste zítra po pevně zařazených bodech? Tam není. A pak jsou pevně zařazené body. Budeme hlasovat podle návrhu, jak byly položeny v pořadí, to znamená, že už tady byl návrh paní poslankyně Němcová, která dala druhý návrh na 11 hodin ve čtvrtek, takže v tomto pořadí i budeme hlasovat. Prosím dalšího v pořadí a to je paní poslankyně Olga Havlová.
Kromě toho, jak budeme chránit naše hranice my sami, je třeba mít na zřeteli i celou politiku Evropské unie. Prvním tématem jsou samozřejmě povinné kvóty. Informací bylo zveřejněno mnoho, ale fakticky byla veřejnost spíše manipulována. Chtěli bychom znát aktuální fakta. Kolik uprchlíků nám chce Evropská unie skutečně poslat, kolik v rámci krátkodobého plánu a kolik v rámci dlouhodobé strategie. Chtěla bych říct, že je naprosto nepochopitelné jednání sociální demokracie, která slovy svých ministrů dává od povinných kvót ruce pryč, ale hlasy jejich europoslanců je schválily. Buď nám tedy neříkají pravdu sociálně demokratičtí ministři, nebo jejich europoslanci nevědí, o čem v Bruselu hlasují. Názor české společnosti je úplně jasný. V této věci není prostor pro kompromisy. Podle veřejných informací je v současné době pro kvóty 18 zemí a proti by mělo být zhruba 10 zemí. Požadavky některých zemí, jako Itálie, se přitom stupňují. Zvažuje Evropská unie vůbec i jiná opatření než všechny uprchlíky, kteří dorazí, prostě přijmout a dát jim azyl? Ráda bych připomněla postoj vlády Austrálie, která už od září 2013 aplikuje úspěšně politiku, kdy pašerácké lodě vrací zpět do Indonésie. Já myslím, že taková politika je mnohem prozíravější a umožňuje alespoň lépe pomáhat uprchlíkům přímo v místech, odkud přicházejí. Chci se tedy zeptat, jaký bude další vývoj. Budeme ke kvótám donuceni, nařídí nám Brusel kvóty i přes náš případný nesouhlas? Jaké je tedy finální rozhodnutí. Dámy a pánové, znovu zdůrazňuji ještě jednou: elektronické pokladny počkají, imigranti jsou na hranicích. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo. Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k návrhu pana poslance Vojtěch Filipa a to je zařazení nového bodu Informace ministra vnitra Milana Chovance o jednání a řešení imigrace do Evropské unie. Proti? Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Pak je zde ještě alternativní čas, takže to je jakoby druhý návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl také zamítnut. Jsou zde varianty dvě. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem pana předsedy klubu KDU pana poslance Jiřího Miholy. Prosím, aby mě kontroloval, zda ta data jsou v pořádku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. A teď se chci zeptat na upřesnění, protože vy jste chtěla ty body zařadit po bodech paní poslankyně Němcové, ale ty body nebyly schváleny Takže v tuto chvíli...
Děkuji za slovo. A upravil se koeficient u obcí a u krajů. Krajům se to teď takzvaně dorovnává, ale obcím nikoliv? To je za prvé nefér a za druhé, pokud hovoříte o narovnávání, že to dostáváte zpátky, tak pevně doufám, že spolu se zrušením druhého pilíře vrátíte DPH zpět do toho stavu, ze kterého my jsme ho zvedali, protože to prostě souviselo s penzijní reformou a s penzijním pilířem - jestli si chcete povídat o dorovnávání a o tom, že něco s něčím souviselo.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Tak nejdřív krátká poznámka k vystoupení předsedy rozpočtového výboru. Tak kdybychom nic nenavyšovali a nic pro kraje neměnili, tak nemáme návrh zákona. Mluvil o tom pan kolega Kalousek. Krajům zůstaly de facto stejné příjmy v absolutních hodnotách. Je to takový hezký předvolební dáreček sociálně demokratickým hejtmanům. To, že to chce nejsilnější vládní strana - já se nedivím. Letos kraje poprvé dostaly peníze na dvojky a trojky, což je první dáreček, aby se dělala dobře kampaň. Uvidím ta hesla. Minimálně v některých krajích se k tomu už vaši regionální představitelé takhle stavějí a už tu kampaň rok předem takhle vedou. A vy jim současně posíláte dárečky, aby mohli ty peníze utrácet. Proč ne? Nicméně pan ministr financí na Svazu měst a obcí říkal: Vy, obce, hospodaříte dobře, vám nepřidáme. Tak si sami řekněme, jestli je to ten správný přístup, přidávat těm, kteří hospodaří hůře. A vzpomeňme si, na co všechno kraje používaly peníze - proplácení zdravotnických poplatků, autobusová doprava zdarma. To všechno investovali především sociálně demokratičtí hejtmani a teď říkají: nemáme peníze. Vy jste to byli, vládní poslanci, kteří hlasovali proti zvýšení daňových příjmů obcí. Není žádný důvod, abyste stejný přístup nevolili pro obce jako pro kraje. My vám to umožníme tím, že podáváme pozměňující návrh, který to ve dvou krocích udělá. My vám dáváme šanci jako vládním poslancům, abyste podpořili i kraje i města i obce.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Hezké a příjemné odpoledne, dobrý podvečer, dámy a pánové, vážení členové vlády. A ani v současné době nemají dostatek peněz. To je obrovský nepoměr. Takže máme ještě velký deficit oproti tomu, jak jsou vyspělé regiony a vyspělý svět. Takže doufám, že jak pan ministr financí, tak i Poslanecká sněmovna taky pozvedne rozpočtové určení daní obcí, protože každá koruna, která přijde do obce, se velmi hodí. Pokud nedostanou starostové do obcí více peněz, nebudou se obce dále rozvíjet.
Já vám děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera.
Obce by měly možná dost peněz, kdyby jim ministr Babiš ty peníze posílal.
Já vám děkuji. A nikoho s faktickou poznámkou dalšího nevidím. První je paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Bendl.
Vážené dámy, vážení pánové, úvodem bych ráda zdůraznila ještě jednou, že předložený návrh si zaslouží podporu, protože kraje další prostředky skutečně potřebují. To ale neznamená, že předlohu považuji za dokonalou. Vytýkám jí dva zásadní nedostatky. Já bych vás ráda upozornila na důvodovou zprávu k tomuto tisku. Důvod negativního stanoviska k mému pozměňovacímu návrhu zní: Negativní stanovisko se vyjadřuje z následujícího důvodu. Finanční situace obcí je velmi dobrá, to za prvé, a za druhé mají kladný výsledek hospodaření.
Děkuji. Ano. Ale to je to politické rozhodnutí. To takhle je.
Teď mám obavu, že se nevejdu do času, protože pan exhejtman hovoří o tom, že vlastně nemáme mít důvěru ve vedení krajů, že si umí obhospodařovat svoje peníze. Co se týká kraje, který prohospodařil nebo neprohospodařil peníze, já si myslím, že kdybychom tady dělali výčet, co se udělalo a neudělalo, tak bychom zjistili, že peníze se neprohýřily. Prostě jsou jiné priority. Dalo se to do infrastruktury kraje, tak jak se připravila, myslím si, že za to se nemusí nikdo v Moravskoslezském kraji stydět. My máme akorát tu moc, jestli jim těch peněz pošleme více, nebo méně. Zamašličkovat je v podstatě neumíme. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Vyměnili jste si pořadí, dobře, tak první je pan předseda Stanjura.
Proto k tomu mikrofonu. Já jsem ten, který říká, že máme mít větší důvěru v samosprávu, ať už krajskou, nebo obecní. Ale nevkládejte nám do úst, že chceme mašličkovat peníze pro kraje.
Já vám děkuji i za dodržení času.
Tak já ještě jednou pro pana poslance Opálku. Prostřednictvím pana předsedajícího to tedy zopakuji, protože jsem to asi neřekl dostatečně zřetelně. Zvyšují se nebo navyšují se příjmy krajů s odůvodněním, že se jim v minulosti sebralo z důvodu toho, že bylo potřeba posílit druhý důchodový pilíř. A prosím, nevkládejte mi do úst něco, co pak jako okomentujete, že já jsem to řekl. Neřekl, nic takového tam nezaznělo.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s další faktickou poznámkou je pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Opálka a poté paní poslankyně Kovářová.
Jestli dneska někdo prohlásí, jak posílily služby v Moravskoslezském kraji, sociální služby, tak nevím, jestli ví, o čem mluví.
Nyní požádám pana poslance Opálku a připraví se paní poslankyně Kovářová.
Děkuji. Přiznám se, že poznámce pana kolegy Laudáta jsem moc nerozuměl, ale není to poprvé. Proto se nevyjadřuji k financování obcí. Až tu bude ležet návrh třeba ODS k financování obcí, budu se vyjadřovat k tomu. Ale jestli má dojít, že se ubere krajům a z toho se přidá obci, tak je to pořád jeden balík a vlastně toto si myslím, že není to pravé ořechové.
Prosím, máte slovo.
Prvním novým bodem navrhujeme, aby se stal bod s názvem Informace předsedy vlády o situaci v oblasti uprchlíků a nelegálních migrantů. Tehdy více než 150 z nás hlasovalo pro usnesení, které má sedm bodů. Mimo jiné tam žádáme vládu o pravidelné informování před každým zahraničním jednáním v této věci, což se bohužel neděje, nicméně Sněmovna svým usnesením vládě tuto povinnost informovat uložila. Vláda je tedy povinna podle tohoto usnesení, které, jak říkám, jsme přijali již 12. února letošního roku, nám informace podat, a proto se odkazuji na toto usnesení a žádám, aby vláda svou povinnost naplnila a předseda vlády nás informoval. Navrhuji, abychom tento bod zařadili, ve dvou variantách. Praxe v minulosti totiž byla taková, že jestliže ohlásí, což je samozřejmě normální postup, prezident republiky své vystoupení ve Sněmovně, tak poté odchází a Sněmovna se nějak oficiálně s jeho postoji, s jeho názory nemůže v rámci diskuse vyrovnávat. Proto si myslím, že jde o vážné téma, a navrhuji tento bod.
Chci jen připomenout, že v obou termínech, které jste navrhla, už jsou pevně zařazené body. Já to nezpochybňuji, jen to říkám.
Němcová má návrh na premiéra, na zprávu premiéra, tak my bychom to, pokud bude možno, rozšířili o zprávu ministra vnitra.
Vládu reprezentuje předseda.
Dobrá, já vám děkuji. Tím to určitě zjednodušíme. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout pevné zařazení dvou bodů. Jedná se o bod číslo 49, sněmovní tisk číslo 465, novela zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, a bod číslo 50, sněmovní tisk 473, technická novela památkového zákona. Navrhuji jejich zařazení na středu 8. července po třetích čteních. Podotýkám, že v případě prvního ze zmíněných bodů se jedná o implementaci příslušné směrnice Evropské unie a vzhledem k časové tísni je nezbytné, aby byl projednán na této schůzi.
Třikrát jsem navrhoval, třikrát tento návrh nebyl schválen. Vy jste prostě nedali šanci panu premiérovi splnit slib, který tu dal z tohoto pultíku 24. července 2014, když na 13. schůzi Poslanecké sněmovny slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí.
Tento postup jsme konzultovali.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, já si dovolím vysvětlit, proč se stalo to, co se stalo. V případě těch tří návrhů zákonů o finanční ústavě se bohužel stalo, že si iniciativně vzal zdravotní výbor dnes na svůj pořad jednání právě tyto tři body a doručil usnesení o přerušení těchto bodů. To je důvod, proč jsme neprojednávali ty tři body v rámci finanční ústavy. Jinak je tomu u tohoto bodu, který jsme teď přerušili, protože tam to žádný výbor v posledních 24 hodinách neprojednával a jednací řád umožňuje projednat ten bod i za situace, kdy jeho projednávání není dokončeno v garančním výboru, nebo ve výboru. Jsou to dva trochu odlišné případy, ne stejné.
Já vám děkuji, pane kolego. A nyní budeme tedy pokračovat v bodu, který je zařazen na program, a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Takto vymezené podíly byly od roku 2012 korigované ve vazbě na předpokládané efekty přijímaných daňových opatření.
Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.